Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se velmi často tady, prakticky vždycky, dotýkám ve svých vystoupeních toho, co se odehrálo před mnoha lety. Ona je to pěkná bestie. Vždycky nás dostihne. Já si vzpomínám na dobu, kdy se připravoval zákon o privatizaci, o účasti na privatizovaných sdělovacích prostředcích. Ten zákon byl prakticky připravený, mohl jít už do nějakého jednání na kompetentní místa. Do toho přišel rozpad federace. Omlouvám se, pane předsedající.
Omluva nestačí. Omlouvám se, ale váš čas vypršel, paní poslankyně. Nezlobte se.
Ještě v reakci na to, co tady zaznělo. Došlo opět na biopaliva. Já jsem jako součást opozice, společně s opozicí, hlasoval proti tomu, abychom toto přijali. Dneska je to tady kritizováno. Myslím, že to byl kolega z KDU. Vy to nejdřív prohlasujete ve vládní koalici, a dneska proti tomu vystupujete. Takže tři roky vám to nevadilo, společně jste umožnili přijetí takových zákonů, které podle vašeho tvrzení - i mého - tomu napomáhají, a teď jste si vzpomněli, protože přicházejí volby, že vám to nevyhovuje.
Děkuji. Pan poslanec Štětina a jeho faktická poznámka.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, nebývá u mě zvykem, že mám napsané projevy. Jenom jsem si říkal, jestli má smysl ho přednést, nebo nemá. Není to také náhodou střet zájmů?
Ona to skutečně je pravda. Andrej Babiš jako ministr financí odpouští daně svým firmám, a dokonce v poměrně velkém rozsahu. Prosím pěkně, jestli toto někomu nepřipadá jako střet zájmů, tak už nevím, co by mělo být větším příkladem než tento příklad.
Týká se opravdu jiných věcí. Já jsem měla spíše na mysli evropskou legislativu. Ale právě proto jsem přesvědčena, že bychom tak měli činit nástroji ústavního práva, nikoliv nižší právní síly, zákonů.
Pane kolego, žádný. Vy jste to odflákli. Vy jste při jednání na výborech pouze hájili podnikání svého předsedy a skutečně jste žádné vlastní návrhy nepředložili. Nechápu to, vy jste prostě se do té diskuze nezapojili. Já vám jen připomenu, že tento zákon se projednával celý loňský rok. A vy jste skutečně nemakali, jak jste měli ve svých sloganech, a vy tady teď pouze zdržujete toto projednání.
To mě skutečně velmi pobavilo. Buď ten zákon, nebo ten návrh zákona, buď je v souladu s Ústavou, anebo není. Pravděpodobně to dojde k Ústavnímu soudu, uvidíme. Protože pokud je protiústavní, tak pochopitelně také tomu, kdo je tímto zákonem poškozen, což by byl pan Andrej Babiš, tak by mu vznikla samozřejmě také nějaká škoda. A to je potřeba si uvědomit. Takže pokud se ukáže, že je to protiústavní a vznikla mu škoda, tak mu tu škodu zřejmě bude muset také někdo uhradit a ten někdo bude zřejmě stát. Ale podle vyjádření Andreje Babiše mají jeho firmy obrat zhruba 200 miliard korun, teď je jedno, jestli je to plus minus 50 nebo 100 miliard.
Mně se totiž ten zákon líbil tak, jak přišel z vlády, to znamená, tak jak přišel do Sněmovny, tak bych pro něj zřejmě i hlasoval.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na vystoupení kolegy Fichtnera. To bych se tedy chtěl zeptat, z jakého právního titulu by se tedy kdo domáhal té náhrady škody. Protože ten zákon, který se vztahuje na náhradu škody, se vztahuje na náhradu škody způsobené nesprávním úředním postupem a nezákonným rozhodnutím. Ale to se nevztahuje na postup, kdy postupuji jako zákonodárce a schválím ten zákon.
Žádné další faktické poznámky nevidím, v tomto případě má slovo pan poslanec Komárek a připraví se pan poslanec Seďa.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dokazuje to i tato debata. Pojďme se vrátit tedy k pravdě, nebo k tomu, jak to je - pravda je příliš vznešené slovo. My nedebatujeme o zákonu o střetu zájmů, jak ho navrhla vláda. To je velice užitečný nástroj. Tyto pozměňovací návrhy jsou určitou revolucí v chápání politiky. Já teď udělám kratičký skok, já jsem to měl připravené delší, takovou filozofickou přednášku, ale zkrátím to. Byl to Perikles, který zavedl ty malé poslanecké nebo úřednické platy, aby i chudí lidé mohli dělat politiku. Já myslím, že to je rozumné, že i mezi chudými lidmi jsou lidé politicky talentovaní. My ale děláme revoluci v tom smyslu, že chceme zakázat bohatým lidem, aby dělali politiku. Protože, milé kolegyně, milí kolegové, ty pozměňovací návrhy nemluví o tom, že by někdo neměl podnikat, to už skutečně v našich zákonech dáno je. Tyhle pozměňovací návrhy prostě zakazují člověku, který má určitou politickou funkci, vlastnit majetek. Prostě to jsou zákony o vyvlastnění: pokud chcete něco dělat, tak nesmíte mít majetek.
Následně se pak všichni vrátí už s chladnými hlavami k původnímu bodu. Bývá velmi časté, že to, co se původně jevilo jako nepřekonatelný problém, je pak s odstupem času poměrně snadno řešitelné. Tento postup se používá proto, aby byl čas všech zúčastněných využit co možná nejefektivněji. Pojďme si nyní představit, že tento sál a celý servis okolo tohoto jednání platíme ze své kapsy. Pojďme se do toho vžít. Opravdu bychom postupovali stejně? Opravdu bychom takto mrhali časem? Navrhuji tedy použít vyzkoušený a osvědčený postup. To znamená, vyřešit nejprve věci, ve kterých panuje alespoň elementární shoda, a pak se vrátit ke sporným tématům. Až společně uděláme nějakou smysluplnou práci, pak se třeba shodneme i tam, kde to dnes není možné.
Vy jste řekl slovo navrhuji, a proto se vás musím zeptat, jestli to mám brát jako procedurální návrh. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Chápu, že kolega tady není ještě ani 24 hodin. Takže kdo nás tady zdržuje? Pan Faltýnek, který tady hovořil skoro hodinu. Pan Komárek... Zvedněte ruku z hnutí ANO, kdo jste nevystupovali, kolegové. Vystupovali jste skoro všichni.
S faktickou poznámkou pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že přestupuje do KDU-ČSL. Já jsem nediskutoval, teď jsem si to odbyl.
Děkuji. Zatím posledním přihlášeným do rozpravy s přednostním právem je pan předseda Faltýnek.
Už jsem tady hovořil, jak říkala paní kolegyně Černochová, k této záležitosti dlouho. První - reakce na kolegu Františka Laudáta prostřednictvím pana předsedajícího. To tady zaznělo. Ale nechme si tuto debatu opravdu třeba až po hlasování, nebo na nějakou jinou debatu, nebo na debatu u kafe. Já bych mu rád vysvětlil, nebo bych chtěl slyšet od pana kolegy Laudáta, jak se podniká s veřejnými penězi do své kapsy. Další věc - kolegyně Zelienková. Ta tady několikrát opakovala, že jí pan Babiš řekl, že prodá firmu panu Průšovi. Zase je to trošku popletený, ale u paní Zelienkové mě to překvapuje, protože ta podnikala, nebo podniká, a tam bylo přece jasné, že pan Babiš vyhoví zákonu o střetu zájmů, který platí, a předá řízení firmy panu Průšovi a odejde z orgánů společnosti a přestane aktivně tuto firmu řídit, ale zůstane vlastníkem, ponechá si akcie. A to je ten hlavní princip a spor, který tady vedeme od samého začátku. A tím bych přešel k reakci na kolegu Chvojku, proč jsme my nepodávali pozměňovací návrhy. No protože principiálně jsme s tím nesouhlasili. S tím, že by mělo být ze zákona zakázáno vlastnit, anebo omezit toho vlastníka tím, že se nebude moci zúčastnit, nebo ty firmy, které vlastní, veřejných soutěží, kde se soutěží na cenu. I v Čepru se soutěží na cenu, pane kolego - teď nevím, kdo to říkal, asi Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího. Věty typu "Babiš si přihrává státní dotace" - to tady říkal pan kolega Benešík. Jediný, který jsem řekl já, byl ten, na který reagoval pan předseda Kalousek, a v podstatě to potvrdil, jak to fungovalo mezi ministry v jeho vládě. Ale k tomu se nechci vracet. Co nám jako hnutí ANO vadí nejvíc, je to - a já už jsem to tady říkal několikrát a je škoda, že tady nesedí pan premiér. - za dýku do zad od svého koaličního partnera. Ale protože celá veřejnost věděla, že pan Babiš je vlastníkem této firmy, která zaměstnává 30 tisíc lidí a platí tady daně - a není pravda to, co říká pan Kalousek, že Agrofert daně neplatí. To jsou veřejně ověřitelné zdroje. Ale nemá smysl s kolegou Kalouskem prostřednictvím pana předsedajícího na toto téma diskutovat, protože on má tu rétoriku pořád stejnou. Ale to jsou veřejně dostupné zdroje, takže to si myslím, že se dá lehce ověřit. Ale to zásadní, co nám vadí, je, že ten zákon začíná platit okamžitě, že mění podmínky v průběhu hry a je to v podstatě pouze nástroj, jak poškodit politického konkurenta, politického soupeře. Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany. Prosím, pokud jsem se v tom svém projevu někoho dotkl, kolegové, nechme to po hlasování nebo do kuloárů.
My však věříme, že jde o nástroj dobrý, který může být pro podnikatele užitečný. Tento pozměňovací návrh vycházel právě z diskuse o zatraktivnění paušální daně a mě mrzí, že se stal předmětem kritiky z pohledu souběhu se spuštěním EET. Myslím, že každý návrh by měl být posouzen spíše z pohledu věcného obsahu. To není automatické, to je jenom možnost.
Prosím, pokračujte.
Proč právě 250 tisíc a ne třeba jeden milion? Nehodnotí se daň tvrzená podnikatelem, ale daň, o které se vede jednání. Proto byla stanovena hranice, která míří skutečně na drobné podnikatele bez zaměstnanců, případně ty, kteří mají podnikání jako vedlejší příjem například zaměstnání. Když tam přijdu já, asi mi to neprojde, ani když se oholím. A teď si představte, že stanovíte maximální hranici pro vstup na společenskou akci na 40 let. Proto vás prosím o zvážení, zda drobným podnikatelům tuto možnost dát. Ano, je to pouze možnost a je na zvážení každého, zda ji chce využít. To je potřeba zdůraznit. Může však obsahovat zjednodušení pro drobné podnikatele, pro podnikatele na vedlejší činnost, pro ty, kteří si podnikáním přivydělávají pár tisíc korun za rok. Tímto vás chci poprosit o zvážení. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Dobrá zpráva pro koalici, dobrá zpráva pro opozici, dobrá zpráva pro Českou republiku a její občany. My jsme přesvědčeni, že to je okamžik, který říká nám všem, že je prostor pro snížení daní. Nebudu argumentovat proti těm, které nepodpoříme. My jsme podali celkem tři návrhy k zákonu o DPH, jeden návrh k dani z příjmu a dva návrhy k zákonu o elektronické evidenci. Pojďme nejprve k tomu návrhu změn v zákoně o DPH. Já jsem v minulých dnech zaznamenal vyjádření pana ministra financí, který říkal, že bude navrhovat snížení daní.
Přivolám naše kolegy z předsálí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Již se tak stalo. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Paní ministryně nemá zájem vystoupit před otevřením rozpravy, a proto otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní zpravodajka.
Připraví se pan poslanec Karamazov. Žádné další přihlášky do rozpravy nevidím. Prosím, máte slovo. Prosím.
Zjistil jsem, že garanční rozpočtový výbor k němu nepřijal stanovisko. Můžeme se na to podívat z různého úhlu pohledu. Já si myslím, protože místní poplatek je v zásadě podobně jako jakákoliv jiná daň, je to daňové zatížení občanů, a já jsem přesvědčen, že bychom tímto způsobem tak dramaticky neměli zvyšovat případné daňové zatížení občanů nad rozumnou mez. Myslím, že bychom neměli dopustit takové extrémní zvyšování limitů místních poplatků.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako mnozí z vás jsem zaznamenal zprávu, že se Andrej Babiš chystá snižovat daně. Jestliže stát hospodaří s přebytkem kolem 60 miliard korun, měli by z toho profitovat všichni občané. Podobným případem je silniční daň, která je navíc spojena s obrovským papírováním, a jen náklady na její výběr dosahují astronomických částek. Vždy však byly tyto návrh smeteny ze stolu.
Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, protože neslyším, co pan poslanec Karamazov říká. Prosím, pokračujte.
Místo aby byl daňový systém co nejjednodušší, stále se komplikuje. Patříme také k zemím s nejsložitějším daňovým systémem na světě. Studenti často s podnikáním teprve začínají úplně od nuly, a proto každou korunu, kterou mají do projektu na začátku vložit, obracejí dvakrát. I to je normální. Dále bychom měli vzít v úvahu, že jak senioři, tak studenti si často vydělávají jen několik tisícovek měsíčně. I mnoho dalších lidí si podnikáním pouze přivydělává ke svému hlavnímu zdroji obživy. Mrzí mě, že pan Andrej Babiš při rozpravě o tomto zákonu příliš neposlouchal. Protože právě na fakt, že pro mnohé drobné živnostníky bude implementace systému evidence náročnější a nákladnější než pro velké podniky, jsme tu já i mí kolegové opakovaně upozorňovali. Nyní Ministerstvo financí představilo pro některé podnikatele výjimky, bohužel ve chvíli, kdy mnozí už ohlásili zavření provozovny. Ministr financí tak nejprve vytvořil problém, který znamená pro mnoho aktivních lidí likvidaci jejich práce, a nyní vystupuje v roli hrdiny a přichází se zázračným řešením legislativních výjimek, které zachrání drobné živnostníky. Přitom existuje jediný způsob, jak zabránit tomu, aby lidé živnost nepověsili na hřebík. Elektronickou evidenci tržeb úplně zrušit. Když si nyní přiznáme, že šlo o krok špatným směrem, celá akce bude mít sice nemalé náklady, ve výsledku ale půjde o mnohem menší újmu, než pokud se koalice rozhodne v nedomyšleném projektu pokračovat dál. Byl bych proto hrdý na tuto Sněmovnu, pokud by našla odvahu postavit se problémům čelem a předloženým pozměňovacím návrhem elektronickou evidenci tržeb zrušila. Stejně tak věřím, že se vydáme cestou nízkých a jednoduchých daní. Přebytek rozpočtu ukázal, jak obrovský prostor tady je. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechme peníze v kapsách lidí, utratí je mnohem efektivněji než stát se svým těžkopádným aparátem.
Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.
Ptám se k proceduře. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Jako první se bude hlasovat o legislativně technických úpravách.
Návrh byl přijat.
Já si myslím, že kolega poslanec Vilímec vám k těmto pozměňovacím návrhům před chvilkou řekl vše podstatné, takže bych se asi neopakovala.
Děkuji.
Pozměňovací návrh navrhuje zkrátit tuto dobu na šest kalendářních měsíců. Stanovisko výboru je souhlasné.
Tím jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti?
Chci jenom upozornit na jednu věc. Integrovaný záchranný systém zná základní složky a ostatní složky.
Já vám děkuji.
Co se týká sirotčích důchodů, rozumím tomu, je to silné sociální téma. Co se týká rozšíření okruhu o horskou službu a vodní službu, víte, že jsem o tom mluvil a žádal ministerstva už v prvním čtení, na výboru byl příslib, pak to přišlo takové nějaké polonijaké a jsem rád, že před třetím čtením jsme získali návrh, který je hlasovatelný a který umožní, aby i tyto další kategorie byly v tom zařazeny. Takže předpokládám, že to malé zdržení nebude problém, aby tisk prošel Poslaneckou sněmovnou, Senátem a podpisem prezidenta a v reálné době nabyl účinnosti. Děkuji za pozornost.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.